Umíme si všichni představit, co může vyvolat zneplatnění, případně právní neúčinnost nějakého obchodního kontraktu. Teď stručně k odůvodnění v obecné rozpravě. Doposud typický subjekt zvažující zveřejnění určité smlouvy v registru smluv jako podmínku její účinnosti a platnosti vyhodnocuje pouze dva aspekty. To je také relativně stabilní a určitelná charakteristika pro jednotlivé typy smluv a dá se s ní pracovat s celkem vysokou právní jistotou.
Přejdu k pozměňovacím návrhům. Takže nyní k pozměňovacímu návrhu číslo 941, který jsem podala společně s poslankyněmi Helenou Válkovou a Taťánou Malou. Dle předloženého návrhu zákona má být pětileté funkční období pro všechny představené vyjma vedoucích oddělení na pět let. Rozšiřuje se tak okruh představených, kteří jsou jmenováni na dobu určitou. Stejné služební místo lze při úspěšném absolvování výběrového řízení zastávat opakovaně. V případě, že bude ve výběrovém řízení vybrán jiný uchazeč, dosavadnímu představenému nezanikne služební poměr a bude převeden na jiné vhodné služební místo. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dle předloženého návrhu bude u představených posuzovat jejich pětileté funkční období ode dne jmenování, a to zpětně. K tomu si dovolím citovat z důvodové zprávy k bodu 4 přechodných ustanovení z návrhu zákona: "V případě obsazování služebního místa vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce nebo ředitele sekce, personálního ředitele sekce pro státní službu a ředitele odboru postupem podle navrhovaného zákona nejde o plošné přesoutěžení. Výběrová řízení je nezbytné vyhlašovat postupně a uvážlivě, přičemž harmonogram je na odpovědnosti služebních orgánů, respektive členů vlády." Přijetí tohoto návrhu by znemožnilo provedení okamžité politické čistky ve většině úrovní správních úřadů. Časově omezené funkční období může přispět ke zvýšení motivace stávajících představených k osobnímu rozvoji." Je zřejmé, že v chodu státní správy je zapotřebí kromě flexibility vyžadované pravidelnou změnou politické reprezentace zajistit také jistou kontinuitu její činnosti, aby nedocházelo vždy s uplynutím volebního období, respektive po uplynutí pěti let, k ukončování dosavadních procesů a plánů strategického a koncepčního rozvoje a jejich nahrazování procesy a plány novými, a to pouze z důvodu obměny v osobách vedoucích dotčených útvarů, aniž by efektivita a hospodárnost takových změn byla náležitě hodnocena. Současně tím bude pro případy dvou nejnižších skupin představených zajištěn dlouhodobý a stabilní výkon státní správy za současné garance ochrany před přílišnou politizací jejich činnosti. Pozměňovací návrh 944 - opět se jedná o pozměňovací návrh můj, paní poslankyně Heleny Válkové a paní poslankyně Taťány Malé. Předložený poslanecký návrh zákona totiž ruší stávající omezení zákona, podle nějž může mít každý člen vlády pouze dva politické náměstky. Jejich faktické postavení náměstků, včetně platového ohodnocení a dalších výhod, by jim zůstalo bez dalšího. Kromě radikálního zpolitizování státní správy by předloženým návrhem došlo k extrémnímu a zcela zbytečnému nárůstu nákladů na vedení správních úřadů ze státního rozpočtu. Ihned po převzetí Úřadu vlády tak například došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 74 osob. Jednalo se o dva nové ministry a jejich osobní aparát. Na každém rezortu by tak uvedeným návrhem došlo každý rok k obrovskému nárůstu výdajů ze státního rozpočtu.
Mě by zajímalo, v čem tedy spočívá ta potřebná změna. Důvodová zpráva v tomto vyznívá velmi rozporuplně a můžeme si klást otázku, co se skutečně za touto změnou skrývá. Částečnou odpověď na to nám dává stanovení funkčního období pro vrchní ředitele sekce v délce pěti let. Jde tedy o to, že současné náměstky pro řízení sekce ponížíme na vrchní ředitele a do státní správy vyšleme zlověstný signál o nejistotě, protože nejde o nic jiného než o snahu co nejdříve tato místa, samozřejmě pod jiným názvem než náměstek, přeobsadit loajálními lidmi. Jedná se o zrušení horního limitu pro počet náměstků člena vlády. Už tady na to bylo upozorňováno opakovaně. Podle stávajícího znění zákona o státní službě bylo možné mít nejvýše dva politické náměstky, a tak se zdá, že se nám ten kruh uzavírá. Co se týká důvodové zprávy, z té se dozvíme pouze tolik, že se navrhuje vypustit, že člen vlády může mít nejvýše dva náměstky. Tím se ruší limit počtu. Základní parametry služebního poměru se nemění způsobem, který by byl s právem EU neslučitelný. Já si o tom dovoluji pochybovat. S ohledem na to, co jsem tady před chvílí uvedla, odůvodním své tři pozměňovací návrhy, ke kterým se následně přihlásím v podrobné rozpravě. První je pozměňovací návrh Zuzany Ožanové, Heleny Válkové a můj, kterým se mění, odkládá účinnost navrhované novely zákona o jeden rok, tedy z roku 2023 na rok 2024, a to z toho důvodu, že na provedení předložených rozsáhlých a zásadních změn v praxi bude potřeba připravit správní úřady. Budou potřebovat dostatek času, který by rozhodně neměly k dispozici, kdyby byla tato právní úprava účinná tak, jak je navrhováno. Druhý pozměňovací návrh je taktéž poslankyň Zuzany Ožanové, Heleny Válkové a Taťány Malé. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Přeju pěkné odpoledne, převzala jsem řízení schůze. Prosím, pane poslanče, je prostor pro vaši řádnou přihlášku. Ujměte se slova, prosím.
Děkuju za prostor. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem se chtěl hlavně omluvit, protože ve svém minulém vystoupení jsem vás mystifikoval, když jsem řekl, že vládní koalice má spoustu sosáčků a málo cecíků. Správně mě na sociálních sítích upozornili, že sosáček není ten správný orgán vůči cecíku, že by to měl být čumáček. To myslím, že je nezpochybnitelné. Ten ministr by měl mít možnost přivést si svoje lidi. A když se podíváme na to, jak je to dneska řešeno, tak tam tedy máme samozřejmě nějaké ministerské rady, vrchní ministerské rady, ředitele oddělení, ředitele odborů. Když dneska vidím tu situaci právě s těmi čumáčky, ne sosáčky, tak těch opravdu přibývá geometrickou řadou.
Děkuji, pane poslanče, a další přihlášenou je paní poslankyně Berenika Peštová.
Teď bych se vrátil trochu k té historii. Nevím o tom, že by k tomu nějaká RIA byla zpracována. Jsou uvedeny v zákoně, je to v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. A teď to důležité, na konci je tam doplněna douška - přitom se považuje za náměstka člena vlády. Ne, je to přesně naopak, povede k depolitizaci státní správy. Je to naopak prvek, který je výrazně motivační. Pro ně to samozřejmě není pozitivní zpráva, není to nic příjemného. Protože budou mimo služební zákon, tak v té novele samozřejmě nejsou. Já si dokonce myslím, že to není tak, že by nutně museli všichni náměstci na těchto pozicích skončit. Tolik tedy odpovědi a reakce na to, co tady zaznělo. Já vám děkuji a teď může pokračovat podrobná rozprava.
Děkuji.
Tolik ke druhému čtení. To je vše za mě jako zpravodaje ke druhému čtení.
Nyní, protože nemáme žádné nyní hlasovatelné návrhy, zahajuji rozpravu podrobnou. Přistoupíme tedy k přihláškám. Prosím.
Bude to nějaká armáda, která s ním přijde a která s ním odejde. Armáda bez vojska, generálové bez vojska? Dostávám řadu různých mailů a různých zpráv.
Dobře, ještě jedna přihláška v obecné rozpravě. Prosím, pan poslanec Jan Berki.
Omlouvám se, že tak brzo poruším svůj slib, teď už to fakt snad bude naposledy. Je to nějaká zpětná vazba. A zároveň to, co jste říkala jako poslední, právě ta definitiva, která může být zároveň kladem, tak může být i velkým rizikem.
Děkuji a ještě je přihlášena paní poslankyně Berenika Peštová. Ujistím se, chcete s faktickou, nebo řádně? S faktickou.
Dobře, tak proč se tady nebavíme o těch hodnoticích kritériích? Mezi čtyřma očima. Tak jak vy jste řekl, že to může být zneužito jedním směrem, může to být zneužito i druhým směrem, protože si bude uvědomovat, že právě nemá tu definitivu, a bude dotlačen někam, kam dotlačen být nechce. A také jsem se s tím setkala. Můžu vám říct, také jsem se s tím setkala, a většinou to byly kraje, které přišly a prosily.
Děkuji a ještě to vyvolalo jednu faktickou, a sice přihlášku pana poslance Róberta Telekyho, ale nevidím ho v sále přítomného. Je přihlášen s faktickou pan poslanec Róbert Teleky. Takže nyní z místa, také s faktickou, pan poslanec Ondřej Benešík.
Mě by zajímala jedna jediná věc. Pokud vím, tak pan Závodský nikdy nebyl člen KDU-ČSL, byl nominován jako odborník za KDU-ČSL. Opravdový odborník, který v této zemi odvedl velkou práci v boji proti hazardu. Jenom ať si každý udělá obrázek sám.
Děkuji a tato faktická samozřejmě vyvolala další žádost o vystoupení.
Já jsem tu informaci dostala tady na plénu. Vy jste mi vyčítali, že jsme provedli systemizaci se znalostí problematiky. Od vás jsem to tady slyšela, že byl údajně odejit kvůli tomu, že byl za KDU-ČSL. Nesmysl.
Pan náměstek Závodský byl nominován KDU-ČSL jako odborník. Takový je závěr. Byl to odborný náměstek s nezpochybnitelnou erudicí a s nezpochybnitelnými výsledky.
Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Byla provedena systemizace, tudíž se zmenšoval počet. Já jsem měla sekci, měla jsem pod sebou šest ředitelů, a dneska moji práci jednoho odborného náměstka dělají tři odborní náměstci. Takže vy jdete cestou zase úplně jinou. Někdo šel cestou zužovací, vy jdete cestou rozšiřovací.
Prosím.
Ještě jednou dobrý den. Podrobně jsem o obou hovořila v rozpravě.
Prosím.
Já bych se ráda přihlásila k pozměňovacím návrhům 945, 946 a 1040, které jsem odůvodnila v obecné rozpravě.
Děkuji, vážená paní předsedající. Je to návrh, který je velmi jednoduchý. Je to tedy jenom legislativní úprava, která zabraňuje zdvojení některých implementací.
To by tedy byly všechny přihlášky do podrobné rozpravy. Já jsem už zagongovala a přivolala kolegy a kolegyně z předsálí. Budeme tedy nyní hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajícího bodu. Zahajuji hlasování. Čili zbývající bod byl vyřazen. My jsme tímto tedy vyčerpali schválený pořad naší schůze a já mohu tuto 31. schůzi Poslanecké sněmovny ukončit. Přeji vám klidné odpoledne.
Děkuji za slovo, opravdu velmi stručně. Prostě nehrajme si tady na nic. Vedení ministerstva je politické a vždycky politické má být, tak jak je to ve vedení obce, tak jak je to ve vedení kraje. A nesnažme se prostě tady jako omlouvat to, že někdo vydává své politické rozhodnutí za odborné. Prostě není tomu tak. I politik může být odborník a většinou je.
Nicméně jsme se ocitli uprostřed, zdá se, smrště faktických. Stahujete?
Děkuji za slovo a děkuji za tu, nevím, jestli poklonu. Ale osm let jsem sem chodila, osm let jsem sem chodila a myslím si, že bravurně jsem odpovídala na všechny vaše dotazy, které jste měli, a odborně jsem odpovídala. Já si myslím, že nejsem kvalitní, to by tady za mnou nebylo to syčení. Ale já vám děkuji, děkuji vám za tu poklonu.
Dále je přihlášena paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Já se přiznám, že jednu faktickou už jsem stáhla, ale nicméně poslední slova váženého kolegy pana Benešíka, vaším prostřednictvím, jehož si jinak vážím, mě trošku nadzvedla a možná bych se zeptala, na kterém ministerstvu jsem pracovala. Já se domnívám, že na žádném. Možná tím myslel jiné kolegyně, ale prosím vás, jako to bylo opravdu zbytečné. A domnívám se, že není třeba na mikrofon.
Děkuji, nicméně debata zde v sále probíhá na mikrofon. A k mikrofonu může jít pan poslanec Robert Králíček přihlášený s další faktickou. Prosím, váš čas.
Já bych mu chtěl poděkovat vlastně za to, že tu oživil tu debatu, a za tu jeho upřímnost. Tady pan ministr Rakušan má plná ústa deagrofertizace a my jsme teď zjistili, o co vám jde.
Prosím, opravdu důrazně prosím, mým prostřednictvím. Velmi apeluji na dodržování důstojnosti tohoto sálu. A poprosím pana poslance Ondřeje Benešíka.
Já si právě myslím přesně to samé, jenom možná ta cesta k tomu je trošku rozdílná. Prostě to, co jsem chtěl říct, je ta věc, že ministr má právo - a měl by mít právo - si vybrat svůj nejbližší tým podle svého uvážení. A chtěl jsem také říct, že to, že je někdo politik, neznamená, že také není odborník. A potom jsou tady politici, kteří prostě všechno dělají špatně a chtějí krást.
Děkuji za slovo. Musím reagovat na to, že politik může být odborník. Ano, jistě, já to připouštím, může, ale pro mě je důležité ne si říct: Já jsem ten odborník, ale nějakým způsobem to dokázat. Politický náměstek nezodpovídá za nic, nikoho neřídí, a nenese tedy žádnou zodpovědnost za sekci, kterou nemá.
Prosím, pane zástupce navrhovatelů, pane předsedo, máte slovo.
Vážená paní místopředsedkyně, pane vicepremiére, kolegyně, kolegové, já si dovolím shrnout obecnou rozpravu ve druhém čtení u novely služebního zákona. Pravda, ten konec tomu trochu dal kaňku, možná z obou dvou stran.
Teď tady říkáte, že to je malá stručná novela. Tomu rozumím.
To byla faktická poznámka. Vrátíme se do obecné rozpravy. Poprosím paní poslankyni Malou.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Zdůraznil především odlišný charakter první a druhé fáze výběrového řízení. Služební orgán tak může hledět nejen k odbornosti uchazečů, ale také k jejich osobnosti a povahovým vlastnostem. Z hlediska materiálních znaků pak zdůraznil, že uchazeči nesvědčí veřejné subjektivní právo být vybrán - pokud by tomu tak bylo, muselo by být vyrozumění přezkoumatelné jako rozhodnutí. Zákon o státní službě poskytuje služebnímu orgánu značnou míru volnosti při výběru vhodného uchazeče. Služební zákon není vázán doporučením výběrové komise a může bez ohledu na počet nejvhodnějších kandidátů výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové. Soudní přezkum se pak omezuje právě na dodržení těchto obecných pravidel. Z toho pak Nejvyšší správní soud dovodil, že vyrozumění uchazeče, že nebyl vybrán, nenaplňuje materiální znaky správního rozhodnutí. Připomněl, že i v pracovněprávních vztazích je výběr uchazeče o zaměstnání v působnosti zaměstnavatele. Příliš důvěryhodně nepůsobí ani snaha stanovovat fikci doručení již třetím dnem oproti běžným deseti. Snad se shodneme a bude prohlasována ta pětidenní lhůta, za což děkuji. Co se týká toho třetího okruhu změn, jedná se o nahrazení náměstků pro řízení sekce vrchními řediteli sekcí. Tam mám následující připomínky.
A děkuji za odpověď.
To byla faktická poznámka paní poslankyně Peštové. Nicméně ještě předtím načtu omluvy.
S takovým postupem nelze souhlasit, protože pravidelné přesoutěžování představených státních zaměstnanců vede ke zvýšenému riziku v podobě potenciální destabilizace a politizace státní správy. Je zřejmé, že v chodu státní správy je zapotřebí kromě flexibility vyžadované pravidelnou změnou politické reprezentace zajistit také jistou míru její činnosti, aby nedocházelo vždy s uplynutím volebního období, respektive po uplynutí pěti let, k ukončování dosavadních procesů a plánů strategického a koncepčního rozvoje a jejich nahrazování procesy a plány novými, a to pouze z důvodu změny v osobách vedoucích dotčených útvarů, aniž by efektivita a hospodárnost takových změn byla náležitě hodnocena. Současně tím bude pro odborné skupiny představených zajištěn dlouhodobý a stabilní výkon státní správy za současné garance ochrany před přílišnou politizací jejich činnosti. Odůvodnění: Zákon o státní službě taxativně stanoví případy skončení služebního poměru. Tento způsob skončení služebního poměru obsahuje zákon o státní službě již od svého přijetí. Dotčené ustanovení speciálně upravilo situaci vedoucích zastupitelských úřadů, ale jinak zůstalo po celou dobu beze změny. Důvody, které zákonodárce vedly k takovému nastavení podmínek výkonu státní služby, nelze jednoznačně určit. Důvodová zpráva k zákonu o státní službě hovoří pouze o tom, že zvýšení věkové hranice z 65 let v původním zákoně na současných 70 let souvisí se zvyšujícím se věkem potřebným na nárok na starobní důchod. Průměrný věk se nicméně každoročně zvyšuje. Život lidí v České republice se postupně prodlužuje, a to každoročně i o několik měsíců. Zejména v administrativě přitom zůstává pracovat mnoho starších pracovníků. Tímto způsobem by se současně využil ekonomický a znalostní potenciál, který tito pracovníci v pracovním prostředí mají, orientují se a velmi se osvědčili.
Děkuji pěkně za vystoupení.
Děkuji, pane předsedající. Navrhovaná zpráva by tam měla uvádět, jaké jsou dopady. To je v pořádku. "Zhodnotí se v ní platný právní stav a vysvětlí nezbytnost nové úpravy v jejím celku, obecná část i jednotlivá ustanovení, zvláštní část." To je v pořádku.
Pokud je naším cílem zvyšovat odbornost pracovníků ve státní službě, je nutné, aby tato odborná praxe byla co nejvíc aktuální. Návrh také nově zavádí pětileté funkční období pro některé funkce ve státní službě. Pro kontinuitu a stabilitu státní služby příliš neslouží právě možnost výměny prakticky celé řídící struktury nebo celé sekce každých pět let podle stranické příslušnosti aktuálního ministra, tak jak to umožňuje prakticky tento návrh. Tahle podle mého názoru nešťastná formulace v tomto předloženém návrhu bude v praxi znamenat pouze navyšování počtu lidí ve státní službě, které bude stát platit.